Zde je však nutno aplikovat odlišný přístup k zahraničním dodavatelům, u nichž byl požadavek na povinné zaknihování považován za diskriminační, neboť jejich právní řád s ním nemusí počítat.
Většina z vás, kdo máte zkušenosti s komunální politikou, určitě znáte výjimku ze zákona o veřejných zakázkách, která umožňuje nakupovat hlavně energie v komoditních burzách. Tuto možnost využívají tisíce obcí a jiných veřejných zadavatelů. A je to úplně v pořádku, protože díky této výjimce mají méně administrativy. Nemají tedy přesný přehled, za co se utrácejí veřejné prostředky. Nemluvím teď o cenách energií, ale o řadě různých poplatků, které se za zprostředkování nákupu na burzách běžně platí a které v některých případech jsou, v jiných případech nejsou přičteny ke konečné ceně energie nakoupené na burze. Myslím si, že taková praxe jistě v pořádku není. Při připomínkovém řízení zákona o zadávání veřejných zakázek navrhlo Ministerstvo vnitra vyřešit tento problém zavedením regulace České národní banky. Návrh nebyl akceptován, proto jsem se pokusil navrhnout jednodušší řešení. Veškeré poplatky se budou zveřejňovat na internetu a všechny poplatky se budou platit pouze komoditní burze, ne nějakým firmám, které stojí v pozadí. Myslím, že to má hlavu a patu. A při vší úctě ke kolegům, kteří tvrdí, že je to protizákonné, musím konstatovat, že je to irelevantní. Poplatky mají být veřejné, aby si je každý mohl porovnat. A jestli z nich potom burza zaplatí někomu jinému, to už mě nezajímá. Na tom není nic nezákonného. Veřejný zadavatel si k realizaci nákupu elektřiny nebo plynu na komunitní burze musí najmout dohodce. Dohodců je omezený počet, jsou to externí firmy a nemají transparentní a na internetu dostupný ceník. Dohodce zpracuje obchodní případ ve spolupráci s klientem, dají dohromady nezbytné informace pro uskutečnění burzovního obchodu. Dohodce zaregistruje klienta v registračním centru burzy a dále zastupuje klienta při obchodování a informuje ho o výsledcích. Klient zaplatí burzovní poplatky zveřejněné a poplatky dohodci nezveřejněné. Příklad druhý je transparentní poplatek. Veřejný zadavatel podepíše jednoduchou smlouvu s burzou a vyplní standardizovaný dotazník, který předá burze buď notářsky ověřený, nebo prostřednictvím datové schránky. Burza zkontroluje všechny údaje, případně si vyžádá doplnění, a v případě, že je vše vyplněno, připraví elektronickou aukci. Aukce je realizována prostřednictvím elektronického systému a po ukončení aukce je burzou vydán závěrkový list. Klient platí pouze burzovní poplatky, žádné poplatky dohodci klient už neplatí. Klient si může vybrat pouze z několika subjektů, které jsou propojeny navzájem. Ve druhém, transparentním případě má klient přímo vztah s burzou, dohodce je placen burzou a dohlíží na nejvýhodnější spárování poptávky a nabídky. V prvním, netransparentním případě, se veřejný zadavatel musí spolehnout na dohodce, že řádně vyplnil veškeré náležitosti obchodu a že dodavatelé dostanou správné informace.
Děkuji panu poslanci Petrů. Dalším řádně přihlášeným do sloučené obecné rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Mou hlavní motivací je, abychom konečně zavedli pořádek do veškerého obchodování. A já se domnívám, že právě jednou z cest je obchodování na burzách. Já se přiznám, že musím souhlasit s tím, co říkal, že i toto obchodování musí být naprosto spravedlivé a transparentní, mělo by být veřejné, musí být na internetu, a pokud máme těchto burz několik, tak je třeba, aby i ceník byl prostě zveřejněn a nebylo možné, aby jedna burza obchodovala výrazně levněji a druhá výrazně dráže.
Děkuji panu poslanci Štětinovi za jeho faktickou poznámku. Nyní již avizovaný, řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka.
Domnívám se, že existuje prostor pro obejití zákona o veřejných zakázkách z titulu příliš široké spolupráce horizontální či vertikální. A ten prostor je širší, než by bylo vhodné. Návrh definuje ovládání osob jak vertikální, tak horizontální skrze procentuální vyjádření, vázané ovšem k faktorům, které nejsou jasně dány. Takové vymezení je zavádějící. U subjektů s obratem v řádu stovek milionů korun, což mohou být například krajské správy komunikací, může objem zakázek pro další subjekty efektivně umožnit ovládnutí trhu s danými službami v předmětné lokalitě. Dále se domnívám, že do textu zákona by mělo být vloženo pozměňovacím návrhem ustanovení o odpovědnosti zadavatele za funkčnost zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace by měla být tvořena tak, aby byla co nejpřesnější a nejjasnější a nebylo pokud možno třeba uplatnit vůbec institut dodatečných informací. Navíc často bývá zadavatel zastoupen a zadávací dokumentaci tvoří třetí osoba. Je pak o to složitější dohledat odpovědnou osobu, kterou případně bude možné trestat za nesprávnost zadávací dokumentace. Dále je tu připomínka, která se týká mimořádně nízké nabídkové ceny. I z osobní praxe mohu potvrdit, že mimořádně nízká nabídková cena je institut velmi variabilní a neuchopitelný.
A pokud pan ministr si přeje vystoupit s přednostním právem, dostane prostor.
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, paní ministryně a ostatní páni ministři, dámy a pánové, já vím, že už je docela pozdě, tak se pokusím být maximálně stručný. Jestli toto je opravdu ten cíl, který jsme chtěli, a myslím, že v jednání na výboru se tím budeme zabývat, nakolik je nezbytně nutné, abychom otevírali do této míry právo shromažďovací pro každého, kdo se tady kdy objeví. To je první poznámka. Současně to ovšem ale nezabezpečuje tu druhou část podmínky, a to místo, ve kterých tyto sbory jednají. Domnívám se, že pak by bylo také zapotřebí chránit před nátlakem demonstračních akcí. To jsou jenom stručné poznámky, které budou vést pak případně k diskusi na výboru, ale chtěl jsem, aby zazněly i v tomto prvním čtení. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Přeji pěkný večer. Já už jsem v minulosti představil a avizuji, že ve druhém čtení předložím pozměňovací návrh, který doplní do zákona přílohu 2, protože jak víme, loňské výročí 17. listopadu na Albertově bylo zneužito k úplně jiným cílům než k oslavě státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii. V případě, že by to svolavatel nesplnil, tak by se mohlo shromáždění zakázat, nebo kdyby se tam porušovalo toto ustanovení zákona, tak by se toto shromáždění mohlo rozpustit.
Děkuji, pane předsedo. Shodou okolností také jurisdikce, ve které jsem starostka. Myslím si, že bychom v tomto měli všichni být nohama na zemi a nezaplevelovat náš právní řád normami, které byť možná pocitově cítíme, že by mohly být správné, tak budou naprosto nefunkční.
Zeptám se pana ministra - nemá zájem. Pan zpravodaj? Ano, prosím.
Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, konstatuji, že návrh na zamítnutí zákona nebyl při prvním čtení předložen. Děkuji za slovo.
Děkuji a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Není tomu tak a rozhodneme tedy hlasováním. Tento návrh byl přijat. Tím jsme tedy určili garanční výbor a další návrh na jiný výbor zde není. Zeptám se, zda někdo z pléna chce navrhnout přikázání jinému výboru. Není tomu tak.
Klamal tuto Sněmovnu v tom, že chce přednést něco k návrhu pořadu schůze, a vás, paní předsedající. Takže bych prosil, abychom ho projednali ještě dnes.
Ano, děkuji. Prosím, máte slovo.
Můžeme se dohadovat o tom, aby se to nezvrhlo v nějaké dlouhé povídání, aby to bylo krátké, ale pan prezident už přestřelil všechny možné hranice. Je to prezident republiky, já si nevzpomínám za svého života, a to včetně Husáků, Svobodů a dalších, že by se tímto způsobem chovali. Paní předsedající...
Já prosím o klid! Pane premiére, omlouvám se, ale prosím, diskutujte v předsálí. Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Abyste nám dobře rozuměli, nejsme tak naivní, abychom se domnívali, že když Sněmovna panu prezidentovi řekne "o se nedělá, pane prezidente", že on to nějakým způsobem vstřebá a nebude se to opakovat. Všichni tušíme, že se to bude opakovat tolikrát, kolikrát si to pan prezident bude přát. Takže o to tady jde.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedajíc. "Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení." Cituji to proto, protože paní poslankyně Miroslava Němcová tady citovala povinnosti prezidenta republiky. Jestliže bych vážně uvažoval o zařazení takového bodu, tak bych musel mít čisté svědomí. Vy jste toho vinni, toho stavu společnosti!
Prosím, máte slovo.
Prostřednictvím paní předsedající, odpusťte pane předsedo, já si myslím, že nás, konkrétně mne, nikdo nemůže vinit z náklonnosti ke komunistické ideologii ani k vaší straně. O tom konečně svědčí fakt, že kdybych vás teď veřejně podpořil ve volbách na předsedu, tak už tím předsedou nebudete. Takže slibuji, že nic takového neudělám. Vždycky jsme to označili za nevhodné a nevkusné. Ale přesto si troufnu říct, že je určitý rozdíl mezi šéfem kulturní rubriky časopisu Respekt a prezidentem republiky. Prezidentem republiky, jehož slova většina občanů by se měla snažit brát vážně. Některým z nás už to nejde, ale většina společnosti by si to ještě přála. A vážně se to bere i v zahraničí.
Jedná se o návrh, který je v rozporu s evropským právem, jedná se o rozhodnutí soudního dvora Řecka a jedná se již o uzavřený judikovaný případ. Tento rozsudek říká, že výčet důvodů pro vyloučení z veřejné zakázky je omezený na ty důvody, které jsou vyjmenovány ve směrnici, a členský stát nemůže stanovovat další důvody pro vyloučení. V řeckém případě přímo ústava zakazovala účastnit se ve veřejných zakázkách těm společnostem, které vlastní osoba, která je zároveň vlastníkem sdělovacích prostředků. Soud rozhodl, že takové opatření je nepřiměřené, protože tyto společnosti nemají ani možnost prokázat, že neexistuje střet zájmů. Platí tedy, že nelze automaticky zakazovat účast ve veřejných zakázkách těm dodavatelům, které vlastní například člen vlády. Pokud by se ukázalo, že takový dodavatel je ve střetu zájmu, pak návrh zákona umožňuje takového dodavatele vyloučit, pokud by neexistovala mírnější opatření. Vládní návrh zákona tuto problematiku řeší, a široce, v ustanoveních o střetu zájmů, a podrobněji a přísněji než stávající současná úprava zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel je vždy povinen vyloučit z rozhodovacího procesu nebo vlivu na veřejnou zakázku takové osoby, které jsou ve střetu zájmů. Pokud na základě informací o skutečných majitelích vybraného dodavatele střet zájmu zjistí, vybraného dodavatele musí - musí vyloučit. V otázce okruhu osob, které se se zadavateli výběrového řízení, a to z důvodu, že jejich zakázka je dotována z veřejných rozpočtů, bude Ministerstvo pro místní rozvoj nadále podporovat vládní návrh, to znamená širší okruh povinných osob, než vyžadují směrnice. Tento postoj opakovaně podpořilo i Ministerstvo financí. Naše ministerstvo tedy nepodpoří návrhy, které tento okruh osob zužují. Zde se domníváme, že ta částka je opravdu velmi vysoká, a jde o částku za každý podnět. Domníváme se, že tato částka by mohla být také označena za neústavní, neboť by zcela bránila možnost ten podnět podat. Poplatek je navíc nevratný. V otázce zvýhodnění zaměstnavatelů zdravotně postižených osob bude Ministerstvo pro místní rozvoj vycházet z vládního návrhu, kdy se odstraňuje automatické zvýhodnění chráněných dílen či obdobných zaměstnavatelů snížením cen o 15 % při hodnocení nabídek. Tento institut byl velmi zneužíván. V garančním výboru byl projednáván pozměňovací návrh, který řešil možnost postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění na komoditních burzách. Pozměňovací návrh, který byl podán, zavádí povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele dopředu informace o veřejných zakázkách malého rozsahu nad 500 tisíc korun. Návrh posiluje transparentnost, negativním dopadem je zvýšení administrativy dodavatelů. Dále by mohlo dojít k dalšímu zahlcení Úřadu po ochranu hospodářské soutěže. Ten s pozměňovacím návrhem nesouhlasí. S tímto návrhem nesouhlasí ani zástupce veřejných zadavatelů, kterých se to nejvíce týká, to znamená starostové, a to prostřednictvím Svazu měst a obcí. Diskutovali jsme také oblast předběžného opatření. V oblasti přezkumu vycházíme z vládního návrhu, který připravil antimonopolní úřad jako spolupředkladatel zákona. Zásadně nesouhlasíme a nebudeme souhlasit s návrhem na úplné zrušení možnosti vydávat předběžné opatření ze strany antimonopolního úřadu. Možnost vydávání předběžných opatření výslovně vyžadují zadávací směrnice. Dále jsme řešili zavedení výjimky na pacht závodu. Jedná se o požadavek na rozšíření nadlimitních výjimek, které jsou stanoveny směrnicemi, a nelze jejich výčet rozšiřovat. Návrh je tedy v přímém rozporu s evropskými směrnicemi a tento návrh Ministerstvo pro místní rozvoj nepodpoří. Výjimka by také mohla navíc sloužit k obcházení zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo ke všem pozměňovacím návrhům své stanovisko a i nadále jsme připraveni k jakékoliv diskusi a samozřejmě debatám. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost a děkuji i za vaši aktivní účast na přípravě celého nového zákona.
Děkuji, paní ministryně. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové.
Ano. Poté je možné tento návrh vznést a provedeme příslušné kroky.
Podstatná změna byla, že se prodloužily lhůty tak, aby bylo jednoznačné, kdy lhůty začínají běžet, jak pokračují. Spíš se tam jedná o upřesnění tisku, jak byl předložen ministerstvem.
Potom také otázky všeobecných obchodních podmínek. Domnívám se, že by nějakým způsobem měly být definovány. Zákon by tak měl přinejmenším zastropovat výjimku tak, aby nedocházelo k jejímu zneužití. Ve smyslu těchto připomínek jsem připravil i pozměňovací návrhy, které přednesu v podrobné rozpravě a přihlásím se k nim. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Kudela.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, dobrý večer. Já si myslím, že to je v pořádku, nicméně by měl na to zadavatel upozornit dopředu, že toto hodlá udělat. Já se domnívám, že tento zákon musí mít protikorupční prvky, protože se jedná o hospodaření s veřejnými prostředky.
Děkuji panu poslanci Kudelovi.
To je samozřejmě správné.
Cílem mého vystoupení je upozornit - teď jsme v prvním čtení. My jsme rádi, že vláda udělala aspoň ten polovičatý krok, že se můžeme o tom bavit. Za Masaryka ani za Havla komunisté nevládli. Pokud mě paměť neklame, tak to byli ministři financí Mertlík a dnes člen Bankovní rady, dříve ministr Jiří Rusnok. Takže já si myslím, že to stojí za debatu. Věnujme se tomuto tématu a mysleme na to, že paralelně s tímto vládním tiskem je tady i tento tisk. Já vím, že to nedokážete zapomenout, že je z naší dílny, ale berte ho aspoň jako alternativní řešení, které má svou logiku a které může být účinnější. Já si nejsem jist, jestli to velké zhasnutí se dá takto jednoznačně prokádrovat. Já si myslím, že k penězům přišli různí šikulové. A nechci pokračovat, pak ty vlády byly různé, ale bohužel svým způsobem stejné. O to jde. Připomínám to, kolegové. Je to jenom obecné připomenutí. V prvním čtení se nevlamuji do konstrukce tohoto zákona. Pouze jsem připomněl, že je konstruován jinak. Že ho považuji sice za krok užitečný, ale pouze poloviční. Děkuji za pozornost.
Zeptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Ano.
Děkuji za slovo. Chci konstatovat, že byl podán návrh na zamítnutí, takže o tom bychom měli hlasovat.
Přednesli ho poslanci Plíšek, Vilímec a Benda. Takže to je to první hlasování, které musíme absolvovat. Já ještě jednou zavolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci. Můžeme tedy hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový. Další návrhy od organizačního výboru nepadly.
To je přece jenom něco jiného než nevkusný křikloun z ulice, který se vás oprávněně dotkl.
Děkuji. V tuto chvíli nevidím žádné další návrhy na změnu schváleného pořadu, proto nyní přistoupíme k hlasování. První v pořadí je návrh paní poslankyně Němcové na zařazení nového bodu s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k výroku prezidenta republiky na adresu předsedy vlády. Dříve než zahájím hlasování, pozvu kolegy z předsálí. Hlasování končím. Dále zde vystoupil pan poslanec Jandák. Jeho návrh je samozřejmě nehlasovatelný. Pan kolega Laudát jde zkontrolovat sjetinu. A touto cestou chci požádat všechny poslance, aby nezneužívali toho, že je pustím k mikrofonu pod záminkou, že chtějí přednést návrh, který potom nepřednesou, protože moc dobře vědí, že hlasovat nelze. Počkáme na kolegu Laudáta. Chcete vznést námitku?